Odpověď byla ne. Ale já se znovu ptám, proč tedy policie nekoná, když může konat a měla by konat. Proč pouze v podstatě několik dní před volbami ovlivňuje volby tím, že žádá o poslance a dál nekoná v těch ostatních případech. Imunita především chrání Sněmovnu jako celek, a to před vnějším, třeba tím policejním útokem, a proto, aby si policie z poslanců nezačala dělat trhací kalendář. Pak si taky myslím, že hodně z vás jsou starostové, místostarostové, radní, zastupitelé. A upřímně řečeno to, co máte rozdáno ve svých lavicích jako dva návrhy usnesení, tak každý zručný právník to za pár dní zvládne napsat na každého z vás, nebo víceméně na každého z vás za pár dní, a to z veřejných zdrojů. Já rozhodně neříkám, že by policie neměla šetřit, ať šetří a sbírá důkazy. Já si myslím, že ta časová souvislost s volbami je příliš velká, a myslím si, že volby by měli rozhodovat voliči a ne nějaký policista v Praze. Já vám proto jako člen mandátového výboru určitě doporučuji obě žádosti o vydání zamítnout. Já jsem se díval do stena. Pouze řekla, že mandátový a imunitní výbor tato dvě usnesení přijal jednomyslně. Samotné hlasování o vydání či nevydání poslanců jednomyslné nebylo. Bylo to přibližně v těchto poměrech.
Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek.
Mandátový a imunitní výbor ze zákona jedná neveřejně. To, co dostává, jsou neveřejné informace. Nejsou tedy určeny pro veřejnost. Mně se zdá, že tímto svým vystoupením pan poslanec chtěl poskytnout informace, které poskytovat tímto způsobem neměl, aby dokonce mohl mařit průběh toho, co má nastat v případě, že Poslanecká sněmovna oba pány poslance k trestnímu stíhání vydá, což nepředjímám.
Hezký dobrý večer. Opravdu se budu snažit být stručný. Určitě zemědělství je velmi důležité pro rozvoj venkova a mělo by se podporovat nějakým způsobem tak, aby opravdu především na venkově vznikaly další malé farmy, další zemědělské podniky i potravinářské podniky. Ale to jsem nechtěl říci. Jinak musím poděkovat našim zemědělcům v našem kraji, kteří měli to štěstí, že jim tam více pršelo, a měli velmi dobrou úrodu, dokonce nadprůměrnou.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Paní a pánové, čas se naplnil pomalu, ale jistě. Že mě to nenapadlo, že v této době se především budou jednotlivé vládní minulé či současné garnitury napadat, kdo za to může. Býval bych býval byl ještě racionálnější. Takže já v této chvíli si dovolím poděkovat za diskusi, která probíhá do této doby, a přece jenom navrhuji usnesení. A teď, prosím pěkně, věnujte mi pozornost: Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci ministra zemědělství o postupu řešení následků katastrofálního sucha a žádá zemědělský výbor, aby projednal a zkonkretizoval jednotlivá opatření.
Žádnou další přihlášku do rozpravy nevidím. Pane zpravodaji?
Odkazuji se na návrh usnesení, který jsem předložil v obecné rozpravě.
Děkuji. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím. V tom případě podrobnou rozpravu končím. Návrh usnesení byl přednesen. V tom případě dám hlasovat. Kdo je pro návrh usnesení tak, jak byl přednesen v podrobné rozpravě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Ještě přečtu omluvy. Na základě dohody toto byl poslední bod dnešního jednání. Já vám děkuji, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, a přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do zítřejších 9 hodin ráno.
Požádám pana poslance Babiše, aby ještě chviličku posečkal, protože je tady faktická poznámka pana poslance Jiřího Koubka.
Velmi stručná poznámka za mě jako za starostu Písnice. Jeden za osmnáct, druhej bez dvou za dvacet.
Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka.
Pane kolego poslanče Kalousku, veřejný činitel už není sedm osm let úřední osoba. Zkuste na to myslet.
A nyní řádně přihlášený pan poslanec Andrej Babiš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A já mám svědka, ministra Jurečku , který seděl u mě v kanceláři, a řešili jsme ty byty Písnice. A já jsem se s paní Vlkovou z bytu Písnice potkal šestkrát nebo sedmkrát. Vždyť tam byl za šaška pan ministr financí na valné hromadě. Který stát nikdy neovládal. Vždy to ovládalo představenstvo. S odboráři. Já jsem se angažoval v těch bytech. Takže když jste mě vykopli z vlády, tak ČEZ ovládl českou vládu! A ministr tam byl za blbečka na té valné hromadě. Ten hlavní váš kmotr Pokorný, který vás řídí. No ne, tak to je. Kdo dělal papíry do Bruselu na spojení OKD? Já jsem vám napsal několik dopisů k tomu OKD. To je neuvěřitelná sprosťárna, že si vůbec tohle dovolujete tady říct! Vy, kteří jste nechali vytunelovat tuhle firmu, tady mluvíte o nějakém podvodu Čapího hnízda. Tak proč nepustíte ty nahrávky? Tam stojí ti znalci před soudem. On měl stát před soudem za OKD! Tak mi nevykládejte, že já jsem něco neudělal pro OKD! Já mám na to papíry! A pan náměstek Landa vám to zdokumentuje. Tak už přestaňte lhát. Martin Roman, Škoda Transportation, to jsou stále stejní, kteří tady napáchali miliardové škody. Takže vy tady nevykládejte o OKD! Já jsem dělal maximum. Kdo si to vylobboval v Bruselu? Vy jste ještě byl v politice vlastně za Federálního shromáždění, ne? Co máte za sebou? Ani psí boudu jste nepostavil. A tady žvaníte o OKD, které jste nechali brutálně rozkrást! A když jsme jeli vlakem do Ostravy a já jsem bojoval proti tomu, abyste vašemu kámošovi Bakalovi ještě nahráli, váš hejtman Novák, další prachy, protože všechny pozemky v Moravskoslezském kraji patří vašemu kámošovi Bakalovi, tak jste mě přehlasovali. Dělali jste ze mě blbečka. Tak přestaňte už konečně lhát! Já jsem bojoval za ty lidi. Zeptejte se ho, jak to bylo. A já vás vyzývám, přestaňte lhát! Já doložím všechny papíry a ministr financí je schopný to doložit. A my jsme dělali maximum, my jsme bojovali za český zájem, my jsme bojovali za to zvrácení, za tu sprostou krádež 43 tisíc bytů. Tak už neříkejte nic o OKD. Nic neříkejte. A pusťte všechny nahrávky zasedání vlády, když jednala o prodeji OKD.
Pane poslanče, já vám dám ještě znovu čas, ale opravdu žádám sněmovnu o klid! Děkuji, můžete, máte slovo.
Od tohoto okamžiku skupoval Stanislav Pros akcie OKD od drobných akcionářů, restituentů a obcí. Vytvořením této majority ztratil balík akcií OKD držených státem jakoukoli hodnotu co do ovlivňování chodu OKD.
Máte slovo, pane ministře. Znovu žádám sněmovnu o klid!
Řeknu jen svůj pohled na tu kauzu. Po mně tam přišel kolega Plíšek, takže to může potvrdit. Vysvětlení ze strany Andreje Babiše je to, že prostě to byla souhra okolností. A ne až u soudu. Teoreticky si to dokážu představit, ale to by tam musely být nějaké odposlechy, nějaký pokyn, něco. Takže jak může policie ze souhry nějakých událostí - ona samozřejmě si může myslet, že to tak bylo. To je v pořádku, to je vyšetřovací verze. Na vydání poslanců? Takhle to bylo v ROP Severozápad a v dalších. Ti ostatní byli, když tak mě opravte, ale ti tuším byli také stíháni v tu dobu. Samozřejmě to vyvolává otázky. Další dotaz. Já se k tomu nechci vracet, ale případ Bohuslava Svobody. Takže máme porušení zákona, pak se musela někde najít škoda a porušení zákona a vznik škody, vlastně trestní odpovědnost. Aby naopak ovlivnila ten OLAF? Já nevím.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel a my budeme pokračovat v přerušeném jednání.
Pokud v písemných podkladech, které jste měli, byla dikce Držme se dikce zákona, na to je, myslím, spolehnutí.
A nyní nás prosím proveďte hlasováním. Já eviduji žádost o vaše odhlášení. Prosím, můžeme pokračovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s tímto návrhem také byl vysloven souhlas. Paní poslankyně se hlásí.
Týká se to proběhlého hlasování. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. Prosím, aby se slova ujal pověřený člen vlády, ministr zemědělství Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže to beru jako svoji povinnost. Proto jsem pana kolegu Faltýnka předběhl. Chci jenom říci, že tohoto tématu se po letech, kdy jsem se cítil jako žíznící na poušti nebo sám voják v poli, chápou konečně i další politické strany a další kolegyně a kolegové a je dobře, že už to není jenom ojedinělý hlas, ale že to je doopravdy vážná věc a vážná situace.
I vám někdy se stane, že nepřesně použijete termín, který samozřejmě potom využije někdo jiný, kdo s vámi chce jít do určité polemiky. Ale já bych tady upozornila ještě na jeden moment. A pokud vím, a ještě jsem se o tom teď přesvědčila dotazem u pana poslance Babiše, tak ani jeho paní, ani jeho děti nikdy nepodávaly vysvětlení. Pokud se teď mýlím, tak bych poprosila pana poslance Babiše, aby mě opravil.
Tak jsem to pochopil já v průběhu tady celé té diskuse. Tady řešíme údajný podvod za 50 milionů korun, když se tam každý přijde podívat na to Čapí hnízdo, a já jsem tu možnost měl, je tam skutečně těch 50 milionů, ne 50 milionů, tam je proinvestovaná miliarda. Skutečně vidíte hmatatelný důsledek té investice. Samozřejmě pro mě OKD je moje srdeční záležitost, já jsem v té firmě pracoval 33 let. Pořád mí kamarádi, dneska už většinou důchodci, jsou lidé, s kterými jsem strávil celý život. Tam musíte očekávat, že někdo pomůže. Tady očekáváte kudlu do zad, bohužel. Bohužel. Už jsem taky po těch šesti hodinách trošičku vyčerpán. A já se ptám, jak je možné, že veřejnoprávní média, Česká televize neřešila únik mailů pana premiéra. Byl jsem blokován, tak to je prostě. Je to nečestné, je to nefér, ale na této půdě se tady už na čestnost a férovost nehraje. Tak se ptám, jak je možné, že v tomto případě se čeká, až policie vyšetří, a v kauze Šumanu Sněmovna jedná. Pracovat pro lidi v mém případě v kauze OKD znamená skutečně, abychom něco udělali pro ty lidi. Já jsem to uvítal, protože v tom roce 2013 se bil jako lev za práva horníků. No ale potom dostal vysněný post ministra zahraničních věcí a na čtyři roky na horníky a ODK zapomněl. Což mě utvrdilo v tom, že to je dobrá myšlenka. Proč čekat na to, až bude pan Zaorálek premiérem?
Ale když jsme kompenzovali i z národních zdrojů situaci v mléčném sektoru a sektoru vepřového masa, tak jsme to zvládli i bez notifikovaného rámce. Byla to otázka vůle. Takže my to děláme přirozeně, my k tomu nepotřebujeme mít tady x dalších, kteří nám říkají, že bychom měli.
Tak to je fakt úsměvné. Dešťovka je jenom špička ledovce. S tím souvisí sucho. A teď najednou my jsme ti špatní. Protože jak může třeba pan předseda Kučera říct, že nic není? No a co jste tam dělali vy? Když měla ODS ministra životního prostředí čtyři roky, nebo necelé čtyři roky, TOP 09 tam měla svého náměstka? Kdybyste ty programy tedy tak připravili, tak už tady ta opatření musela být dávno hotová. Ale nejsou. Začali jsme s nimi my, bohužel to nejde systémem hop na krávu, bude tele. Ale ty základy jsme položili my.
Také děkuji.
Ještě jenom velice krátce zareaguji na svého předřečníka pana ministra Brabce. Ta opatření, o kterých tady hovořil, mně by se chtělo říct: je to slabé, je to slabé, je to slabé. My se tady bavíme skutečně o naprosto zásadní změně a ta zásadní změna musí přijít směrem k zemědělství. Toto je dnešní téma. Já skutečně nemohu odpovídat za předchozí ministry z ODS. To je samozřejmě dneska velmi smutné, když se po čtyřletém volebním období někdo ještě odvolává na minulou vládu. To je všechno, co do budoucna ty nádrže přinesou. A já chápu, že se do toho ministr životního prostředí nechtěl pouštět. Jeden je předseda zemědělského výboru, což je tuším vytýkáno i Evropskou komisí a nazýváno jako střetem zájmů. Samozřejmě, protože je taky z Agrofertu. Možná ano, možná ne.
Musím se důrazně ohradit vůči tomu, jak tady zaznívá, že se nic nezměnilo v krajině, že se nedělají opatření proti dopadům klimatické změny a častým výskytům sucha. To je pravda. Lesní porosty vysazujeme především na lokalitách, které mají nejnižší bonitu. Dělají se věci, které jsou systémové a jsou provázané. Dost často nás zemědělci kritizují, že přicházíme s věcmi, které jsou proti produkci. My vidíme dneska nárůst ploch biopásů za poslední tři roky. Vidíme spoustu pozemků, velkých pozemků, které jsou dneska rozděleny buď jinou plodinou, nebo speciální směskou na osev biopásů. To jsou věci, které v krajině jsou vidět, jsou prokazatelně dokumentovatelné na hektarech, které takovýmto způsobem jsou obdělávané.
Já už naposledy. Ten kompetenční spor mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v oblasti péče o vodu a vodní zdroje je dlouhodobý. Nicméně pořád platí, a pan ministr to určitě nepopře, že na tu oblast vodohospodářství opravdu se dává méně peněz, a to téměř každý rok poslední dva nebo tři roky. Je to možné, můžeme to rozebrat na zemědělském výboru, ať případně tady nikoho nezdržujeme. To je potřeba si přiznat.
A nelíbí se mi, že říkáte, že Moravskoslezský kraj je zdevastovaný. To přece není pravda. To není věcně pravda.